Proč se nedělalo testování? Proč nebyl dostatek testování nebo proč se neudělala taková opatření, aby k tomu nedošlo? My jsme vám to říkali už přece od prosince, že jsou věci, které je potřeba řešit. To znamená, to jsou lidé produktivního věku, kteří, předpokládám, že chodí do práce. Vidím tam ty kolegy. A ona to možná nebudou poslední opatření, která jsou. Takže to jsou všechno věci, které jsou. Včera jsem hovořil s jedním mladým studentem, který v podstatě žádá o to, aby se mohl vrátit do školy. Ještě se blbečkové u toho nafotí a myslí si, jak jsou strašně důležití. A jaký je výsledek? No, to si snad děláte legraci, milá vládo! Teď přijde sněmovní tisk, tamhle to je - 1111, to, co se vrací ze Senátu. To znamená, možnost sankcionování fyzických podnikajících osob a právnických osob. Jsem zvědav, jak se k tomu, kolegové, postavíte, protože vy budete vyhlašovat, respektive podporovat nouzový stav. Takže těch problémů, které tady jsou, je velmi moc. Posouvá se to do roviny: vytvořme novou legendu a vyhlásíme nový nouzový stav. U některých jsem byl, u většiny ne, tak řeknu provádíte, protože kdybych u nich byl, tak to řeknu. Ano, schválili jsme pandemický zákon, který ještě ve středu ráno stačil. A to pochopil i ten Rakušan, teď nevím, jak se jmenuje, Kurz myslím. I ten Rakušan to pochopil a říká prostě: už to takhle dál není , musíme to malinko rozvolnit. My to nechápeme, protože pan Hamáček říká: Ještě to chvíli musíme vydržet nebo musíte vydržet. Pohybovat se v katastru a lidé to pochopí. To se vám daří. Buďte na sebe hrdí, kolegové vám to odmávají, musíte to s námi ještě chvíli vydržet - měsíc, a tak jak říkal pan předseda Jurečka, my věříme. Mluvil sice o očkování. Pane kolego, vy jste věřící, tak věřte, vaše víra vás uzdraví. My jsme také kdysi věřili, že vláda je schopna a ochotna některé věci řešit. Bohužel není, pochopíte to zase až za měsíc.
Děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Lubomír Španěl, připraví se pan poslanec Jiří Bláha a pan poslanec Antonín Staněk. Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Nedozvím se nic.
V lednu jsme ještě posílali zdravotnický materiál do Číny, abychom jim pomohli, 4,5 tuny. Já jsem tomu nechtěl věřit, takže každý den ráno jsem čekal na počet nakažených. Nikdy jsem nemluvil o nás, o naší vládě. Nikdy jsem nemluvil o sobě. Ano, nebyli jsme schopni nakoupit zdravotnické prostředky, nebyly, nikdo na světě nebyl. Proto Češi byli best in covid. A pokud nějací novináři stále píšou, že jsem mluvil o sobě - nikdy jsem nemluvil o sobě! Ano, my jsme nesehnali; nikdo nesehnal, protože v momentě, kdy celá planeta chtěla miliardy roušek, tak to bylo nemožné. A byly to časy, kdy vlastně, když někdo byl venku a neměl roušku, tak ti ostatní spoluobčané ho upozorňovali: Nemáš roušku! Proč nemáš roušku? A fungovalo to, lidi to akceptovali. Takže to bylo to období, kdy vlastně jsme měli největší - ještě si pamatuji, jak jsme řešili biatlon. Byl velký odpor, biatlon musí být! A to byl ten zlom. V červnu byla oslava na Karlově mostě, všichni jsme slavili a těšili se - a to není výčitka, to je konstatování. Všichni jsme slavili, že vir je pryč. Měli jsme zavřít okamžitě všechny bary. A to není výmluva, to je konstatování. A já zásadně odmítám to, že to mělo něco společného s krajskými volbami, prosím vás. V televizi se ptali jenom, jak vláda... covid. Já zásadně odmítám, že by to mělo něco společného s těmi rozhodnutími.
Děkuji a prosím pana poslance Bauera, který je další přihlášen do rozpravy. Prosím.
Nechápu to, je to velká škoda. Proč to mají dělat i ti, kde se nezakládá nemocenské pojištění? Proč na každé nové pracovní místo musí tuto informaci hlásit na úřady práce? Dokonce i na ta místa, kde si dopředu nějakého zaměstnance vyberou?
Prosím paní poslankyni Matušovskou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vystoupit s názorem poslaneckého klubu KSČM k návrhu zákona o mimořádném příspěvku. Na začátku si neodpustím pár poznámek k přípravě tohoto návrhu. Jednoznačně musíme říci, že vláda své PR, jak chce pomoci zaměstnancům a motivovat je, hodila veškerý potřebný proces pro získání uvedených financí na firmy. Nejde zde o zaměstnavatele, ale opravdu o značnou administrativní náročnost, která přibude lidem, kteří zpracovávají tyto podklady. Nikdo z nás se zde nepozastavil nad tímto problémem a mě osobně velice mrzí, že ani samotné MPSV nepřemýšlelo, jak právě v této tak těžké době odlehčit nejvíce zkoušené oblasti. Ptám se tedy paní ministryně Maláčové, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí obeznámilo všechny praktické lékaře s touto zásadní informací. Nemůžeme přece očekávat, že jak lékaři, tak samotní zaměstnanci budou znalí jen díky projednávání v Poslanecké sněmovně a médiím. Ze strany zaměstnavatele bude docházet na upozornění, ale až v době, kdy se dostane na stůl oznámení o pracovní neschopnosti. Další zátěží pro zaměstnavatele je dnešní hrazení nemocenské dle zákona. Lékaři dnes běžně ukončují nařízenou karanténu například po pěti, šesti dnech z důvodu prokázání nákazy a píšou novou nemocenskou neboli izolaci - karanténu, která bude nyní opět na 14 dní. Tím se však znovu požaduje po zaměstnavateli úhrada celé této doby. Hovořím zde o tom, protože bychom si měli uvědomit veškeré dopady, které tato oblast má, a kdy i díky tomuto návrhu firmám prostě nepomáháme a naopak je výrazně zatěžujeme v době, kdy je potřeba naopak usnadnit, zjednodušit a pomáhat. Díky složitosti, které ministerstvo svým návrhem připravilo, požadujeme o úpravu na jednotnou částku. Chápeme i argumenty, že si tak zaměstnanec může přijít na vyšší částku, než má skutečný výdělek. Proto nyní necháme na vládě, jakou zvolí částku. Zároveň zde říkám, že pokud vláda přijde s částkou bez uvedené úpravy, budeme dávat vlastní pozměňovací návrh a že si podporu sežene v Poslanecké sněmovně, není pochyb. Bohužel v tak krátké době, kdy se legislativa přijímala v legislativní nouzi, jsme nedokázali adekvátně reagovat a vyhodnotit veškeré dopady. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Juříček. Blížíme se ke konci, věřím, že to můžeme vydržet.
My, kteří teď už řekněme od října řídíme nebo pokoušíme se dělat antigenní testy u všech našich zaměstnanců, tak my víme, kdo má jít na karanténu a kdo na karanténu nemá jít. To je protisměrné proti ekonomice a myslím si, že je to nešťastné. Naopak, ještě prodlužovat a zvyšovat částky na 500 korun a 14 dní, tak to nás, všechny firmy, ještě poškodí. Nicméně musím říct, že kdybychom si měli dát na misku vah peníze a prodlužování, tak pro nás je jednodušší raději ty lidi nahlásit. Takže já tomu nerozumím, proč v této době, kdy zavádíme úplně něco jiného... Myslím si, že ani jeden návrh, ani sněmovní, ani senátní , není v pořádku.
Celý systém se blíží hranici své kapacity a jsou nutné intenzivní převozy pacientů mezi jednotlivými kraji, bez kterých by tento systém nemohl fungovat vůbec, je 740 lidí na umělé plicní ventilaci. Já vám tady ukážu aspoň takto formou obrázků tři modely, které jsou koncipovány podle toho, jestli by došlo k tomu, že bychom se chovali pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví, což v podstatě znamená rozvolnění. Ukážu to tady tahle , abychom to všichni viděli. Ta červená křivka je to, co se bude dít, ta žlutá křivka je to, co se v současné době děje. To znamená, že ten model se trefuje. Tento druhý model je, jakým způsobem by situace vypadala, když by se jednalo o částečné posílení opatření, dá se to zhruba přeložit jako při aplikaci takzvaného pandemického zákona. Když to převedu do řeči čísel, potom v průběhu celého března a pravděpodobně i déle jsou odhadované denní počty nad 20 000 denně nových diagnóz, a z toho samozřejmě vyplývající i zátěž nemocnic. V případě, že budou aplikována razantní opatření, o kterých budu za chvíli hovořit, potom je tady třetí obrázek , kde vidíte, že tady dochází k zásadnímu zlomu. Jsou tam samozřejmě některé výjimky, do kterých teď nechci zasahovat, například pro děti nebo pro určité rizikové provozy. Uzavření všech škol a mateřských škol a dětských skupin. Nadále zákaz poskytování služeb v provozovnách a omezená možnost ubytování - tam změna není. Pokračování zákazu nočního vycházení mezi 21. a 5. hodinou ranní s omezenými výjimkami. V těch ostatních případech, jako je například cesta za sportem nebo do přírody, další omezení uvnitř těchto okresů. Je nutné zajistit, aby tato opatření mohla být rovněž vymáhána. Bez nouzového stavu je naprosto jasné, že tato opatření, a tudíž i tento graf , není realizovatelný.
Právě jsem vás odhlásil, průběžně se prosím přihlaste svými kartami, a tím se odprezentujete, případně mi řekněte, kdo hlasuje s kartou náhradní. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan poslanec Juchelka. Tak prosím, abyste přišli, ať to úspěšně odhlasujeme.
Potvrzuje se, že lockdown, tedy plošné zákazy, fakticky nejsou řešením. Nejnovějším příkladem je sousední Rakousko, které se navzdory hrozbě třetí vlny nákazy koronavirem rozhodlo opustit lockdown a jít cestou rozvolňování za jasných epidemických podmínek. Kancléř Sebastian Kurz v rozhovoru pro deník Bild potvrdil, že lockdown ztratil účinnost. Je tedy potřeba zacílit, tak jak říká SPD, nikoli dělat plošná opatření. Navíc počty nemocných v území, které občany plošně omezovaly, nebo neomezovaly, se nijak dramaticky ve finále neliší. Ale namísto nějaké změny vláda navrhuje ještě tvrdší restrikce. Česká vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM přitom nemá žádnou věrohodnou analýzu, proč to či ono omezuje. Městský soud v Praze přikázal pražskému Gymnáziu Na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal se zdůvodněním, že příslušné krizové opatření vychází z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Soud tak vyhověl správní žalobě, kterou podal student prvního ročníku gymnázia. Kauza má svou dobrou i špatnou stranu. Ta dobrá zpráva je, že studenti chtějí do školy a domáhají se svého práva na vzdělání i soudně. Ta horší zpráva je, že vláda jejich právo na vzdělání ignoruje. Když jsem se dozvěděl, že třeba tento týden mají žáci prázdniny, když jsou doma už skoro tři čtvrtě roku, měl jsem pocit, že se opravdu někdo zbláznil. A opravdu jsou záhadou myšlenkové pochody těch, kteří vědí, že soudy označily například zavření škol za protiústavní, a místo sebereflexe a nápravy plánují ještě větší uzávěry. Vláda mluví o přetíženosti nemocnic. Aktuálně máme v nemocnicích necelých 7 tisíc lidí s COVID. Naše nemocnice mají necelých 50 tisíc lůžek. Ano, problémy mohou být v okresech s malými nemocnicemi, které ovšem kapacitně nestačily už dávno před covidem. Jejich problém lockdown nijak neřeší. Od zdravotníků se také dozvídáme šokující informace. Předseda sdružení praktických lékařů České republiky pan doktor Petr Šonka říká, že problém je spíše v nedostatku lůžek následné péče. V určité etapě koronavirové krize se ukázalo, že někteří pacienti zůstávali ležet na lůžkách akutní péče, i když by ji už nepotřebovali. Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví, toto je třeba řešit. Od roku 2008 v České republice dochází ke snižování počtu lůžek v nemocnicích. Politici nejen z TOP 09, ale také ti z ODS ovšem v minulosti úspěšně rušili nejen lůžka, ale celé nemocnice. Je dobře, že se nám podařilo uhájit alespoň ty nemocnice a lůžka, které dnes máme. Kromě lůžek nemocní potřebují také léky, a i tady ale vláda ostudně zaspává. Všechna ta virotika jsou desetiletí známé a vyzkoušené léky, plus samozřejmě hlavně Rusové vyvíjejí léky přímo speciálně na covid, a například Slováci se už dohodli, že je v licenci budou vyrábět. Ať už chceme, nebo ne, dochází v celé populaci také k plynulému promořování a s covidem se již potkaly miliony lidí. Plošné zákazy nejsou cestou. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit, ať lidé pracují a podnikají a ať žijí. Hnutí SPD nikdy situaci nezlehčovalo ani nebagatelizovalo a vždy navrhujeme konkrétní konstruktivní návrhy, jak situaci řešit mimo vyhlašování plošného nouzového stavu. To je buď velká epidemiologická záhada, nebo platí fakt, že pokud lidé dodržují nějaká hygienická pravidla, pak je skutečně může vláda nechat žít a pracovat. Shrnuto a sečteno, stávající politika vlády ohledně plošných opatření, plošných zákazů nikam nevede a čísla se naopak zhoršují. A tu ostatní většinu nechme žít a pracovat při základních hygienických opatřeních.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. To byla faktická poznámka. Prosím.
Děkuju pěkně za slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já to prostě považuju za neuvěřitelné, že má vůbec někdo v tuto dobu drzost podnikatelům a našim firmám, kteří skutečně bojují o přežití, tady diktovat ze strany Poslanecké sněmovny další administrativní zátěž. Proč by firmy musely hlásit volná pracovní místa ve chvíli, kdy jsou to třeba specialisté? Hledají právníky, IT specialisty. Skutečně si myslíte, že tito lidé shánějí práci na úřadu práce? Fakt si to myslíte? Dámy a pánové, nechci se bavit o té samotné izolačce, jakkoli ji taky považuju za plošné opatření, které by mělo být spíše zacíleno na nízkopříjmové skupiny obyvatel, pro které skutečně může být opakovaná karanténa problémem. Ale o tom se bavit nechci.
S faktickou poznámkou se mi přihlásila paní poslankyně Gajdůšková a poté ještě registruji přihlášku z místa paní poslankyně Pekarové.
Ano, jsem přesvědčena o tom, že v této chvíli je nejvhodnější doba stát za zaměstnanci a nenechat s nimi zametat. A to jsou i ti dohodáři.
Vlastně to bylo velmi výstižné v tom smyslu, že právě to, o čem tady teď vedeme největší debatu, bylo nějakou podobnou, ale tou reálnou izolačkou do takového zákona přidáno. Já myslím, že byste měla přehodnotit, paní ministryně, svůj přístup. Když vidíte, že je to větší šance, že by tady nakonec neprošlo vůbec nic, tak byste měla opravdu v tomto případě pokorně přijmout tento většinový názor a podpořit senátní verzi, aby prošla alespoň ta. Bylo by to v tuto chvíli určitě ku prospěchu věci. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček. Pana poslance Ferjenčíka v rozpravě registruji. Prosím.
Paní kolegyně, kdo byl v této části Poslanecké sněmovny pro to, aby se i dohodářům kompenzovalo, aby i v této krizi měli příspěvek jako standardní zaměstnanci? Byla to opozice! Takže o čem to tu mluvíte? Kdo s kým zametá? Doposud jste s nimi zametali pouze vy. A teď chcete ještě navíc podnikatelům přinést další administrativní náklady! V té nejhorší možné době.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tito lidé rozhodně nebudou chtít, aby měli dohodu, která je někde evidovaná a dá se snadno ověřit, že zaměstnaní jsou. Tohle je třeba jeden z problémů, který je potřeba důkladně promyslet. Těch příběhů je celá řada. Je celá řada dalších důvodů, proč skutečně zvážit, jakým způsobem mají být ty dohody evidované, nebo nemají. A vy jste tady jedním pozměňovacím návrhem, na který nebyl vůbec žádný čas ho prodiskutovat, udělali totální reformu dohod v České republice, která má zcela nepředvídatelné následky.
Tedy na závěr klíčové shrnutí postoje občanských demokratů. Na to musí přijít reakce, ale ta reakce nesmí být založena na právně problematickém a neústavním řešení, a to zejména v situaci, kdy tu existuje ústavní řešení, které je v rukou vlády.
Shodují se i renomovaní odborníci na ústavní právo, že se jedná o věc, která je právně nejčistší v dané situaci, ve které se nacházíme. Neznamená to, že se domníváme, že jenom nouzový stav sám o sobě stačí, že jen pandemický zákon sám o sobě stačí. Tohle považuji za naprosto relevantní požadavek z naší strany a také čisté řešení z hlediska ústavnosti. A to je pro nás také stejně důležité jako vyřešit pandemii. Podobné záležitosti a podobné věci, které už bych opakovala již z minulosti a které jste už od nás slyšeli vícekrát. Vytrvale se snažíme vládu přimět k tomu, aby ta opatření dávala hlavu, patu, měla smysl, byla dotažena, nebylo to vždycky jenom polovičaté, nebyly to polotovary. Nesmíme rezignovat na nic. Musíme se snažit dosáhnout lepších čísel v oblasti testování. A u tohoto se chci zejména zastavit. To je samozřejmě jeden z možných příkladů, jak ukázat, jak dlouhá řada těch jmen už to je. Dnes je to situace nebo stav velké části politického spektra, to není už ani jenom o vládě.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, krátce.
Už se dostavila větší část poslanců, protože se blíží hlasování, ale tím pádem vzrostl hluk. Já vás poprosím o trpělivost.
Jenom ty respirátory, které jsou a mají napsáno více než 94, splňují tuto podmínku, to je v pořádku. A potom jenom potvrzuji, že v tom opatření nebudou uvedeni ústavní činitelé, že by měli mít výjimku oproti jiným zaměstnancům z nějakého nošení nebo nenošení roušek. Tak jenom aby to bylo jasné, ono to asi vyřeší i některé z problémů, které jsme zde měli.
Pane ministře, kolegyně, kolegové, vládo, bylo by zvláštní, kdybych jako zpravodaj tohoto bodu zde vůbec nepromluvil. Čili my bychom skutečně se neměli vydávat na tento velmi tenký led a jít tímto způsobem, mimochodem zcela zbytečně, protože není k tomu - nebo já alespoň k tomu nevidím - žádný důvod. Víme, že tady už byl tento čtrnáctidenní nouzový stav napaden, jak u Ústavního soudu, jsou k tomu nějaké výroky obecných soudů, a bylo by dobré v tomto nejasném a právně pochybném stavu nepokračovat. Prosím pěkně, pane premiére, vládo, je to přece i obrana vás samotných.